Budeme znovu hlasovat o návrhu doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Znovu tedy otevírám přerušený bod Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 3. června tohoto roku ve všeobecné rozpravě. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Také si myslím, že měl klasický proslov, který hájil české zájmy, hájil ruské zájmy, chápal českou politiku, českou historii, chápal ruskou politiku, ruskou historii. Každý si mohl v tom vybrat. Tam mě žádný komentář nenapadl. V té fázi to naštěstí bylo přerušeno a dnes se tomu můžeme znovu věnovat a budeme mít času, kolik je zapotřebí k tomuto důležitému tématu. Takže mi dovolte začít. Na falšování historie ze strany Komunistické strany Čech a Moravy a konkrétně jejího předsedy Vojtěch Filipa jako bychom si již všichni zvykli. Je nicméně důležité odkazovat se minimálně na výsledky svobodného historického výzkumu posledních tří dekád, především pokud jde o klíčové okamžiky 20. století, neobsahující oproti komunistické totalitní éře žádný povinný ideologický balast. Proto je nutné se ozvat. Nedosti na tom. Tak nějak po gottwaldovsku, po vzoru karlínských kluků. Na tu Československou republiku, na niž zde téměř všichni, alespoň verbálně, navazujeme. Klíčovou otázku, kterou si v této souvislosti nemůžeme nepoložit, je otázka, proč předseda KSČM zneužívá svého ústavního postavení. Protože mu to umožňuje polokoaliční, dnes již možná koaliční, historicky nijak neukotvená a bezhodnotová vláda exsoudruha Andreje Babiše? Nebo chce "jenom" vlivově politicky posluhovat cizí moci, a to proti zájmům České republiky?
A to je ten základ, aby byla zajištěna stálá, kvalitní a dostupná péče pro naše občany, pro naše pacienty. A také, a to je důležité, jsou v té vyhlášce skutečně obsaženy odměny pro zdravotníky v první linii, pro zdravotníky, kteří se starali o covid pozitivní pacienty jak ty intenzivní, tak ty na standardním lůžku. Je to pro nás jedna z priorit, stejně tak jako u sester v sociálních službách. Takže v tomto směru si myslím, že to je taky velmi podstatné, nejenom překlenout ten výpadek, ale i dodat peníze pro ty, kteří skutečně byli v první linii. Takže předem děkuji za její podporu.
Není tomu tak. V tom případě můžeme přejít k rozpravě podrobné.
A navážu zde na rozpravu, která byla ohledně lékárenské péče. Velmi dobře zde hovořila k tomu paní kolegyně Richterová, kolega Svoboda, ale i další. Oblast lékárenství skutečně v té prozatím navržené kompenzaci ze strany ministerstva není dobře řešena. Možná si někdo myslí, že lékárenství je pouze byznys, ale jak už tady řekl pan docent Svoboda, lékárenství je důležitou zdravotní činností. A také zde bylo hovořeno o těch tzv. malých lékárnách, které mají opravdu velmi zásadní roli v životě menších měst. A jsem přesvědčen, že lékárnám je potřeba pomoci, kompenzovat jim ztráty, které měly, i zvýšené náklady. Bylo zde hovořeno o tom tzv. signálním výkonu za výdej položky na receptu. Proto jsem připravil variantní řešení a v tom tisku, ke kterému jsem se přihlásil, jsou čtyři varianty. Podle mého názoru už ta dolní hranice neodpovídá požadavkům těch poskytovatelů, kteří mají třeba dvě výdejny. Věřte, že to těm lékárnám pomůže, ale hlavně to pomůže občanům v těch menších obcích, že ty lékárny zůstanou zachované Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a děkuji všem kolegům, kteří včera velmi intenzivně až do noci o tomto problému diskutovali, a doufám, že dojdeme ke společnému konsenzu.
Ještě jednou se omlouvám, že byl odmazán z podrobné rozpravy, ale nezapomněli jsme na něj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to tedy novela v tomto zákoně a novela zákona, který už je v Senátu.

Neříkám, že samozřejmě všichni, ale bohužel ve velké míře to tak je. To prostě nelze! Nelze a my si to musíme jednou přiznat. Chtěla jsem možná ještě reagovat na paní kolegyni z Karlovarského kraje. My jsme v Ústeckém kraji byli se zdravotním výborem, se sociálním výborem, bavili jsme se o 15 opatřeních boje s chudobou. Pět ministrů jsme tam přivezli! Pět ministerstev, která slibovala, že něco udělají! Doteď se nic neudělalo. A věřím, že do Karlovarského nás třeba zvete, ale za chvilku už budete říkat: nejezděte, protože nic jste pro nás doteď neudělali. Měli jsme tam sociální výbor, všichni jsme věděli ty argumenty. Chceme to tak trošku srovnat i s projednáváním návrhu kolegy Bauera. Uvidíme.

A víme to všichni. Budete se věnovat předvolební kampani a všechny zákony, které se neprojednají, spadnou pod stůl.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek.
Takže to určitě není řešení. Jestli se někdo zase těší na systém umístěnek, tak já teda ne. Ano, ty podmínky jsou strašný. Ale když řeknete, že je zatlačíte do ještě větší sociální chudoby, tak to bude mít nějakou protireakci. A odnesou to zase ty děti. Podívejte se na jiné země, jak to dopadlo.
Paní a pánové, já budu velmi stručný. To bylo celé. Protože ať se pustíme jednou cestou, nebo druhou cestou a tu druhou cestu odmítneme, tak nemůžeme nikdy dojít ke správnému výsledku.
V tom případě pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji vám, vážení kolegové a kolegyně, za velice plodnou a důležitou debatu. Já bych chtěla říct, že si této debaty velice vážím, protože na této novele jsem skutečně pracovala několik dlouhých měsíců a opravdu jsem mluvila s mnoha zaměstnanci úřadů práce, odborů sociální péče a s mnoha pedagogy. A bez toho, aby byla legislativní opora v zákoně, tak my to nezvládneme.
Takže takto prosté to je. Jsou tam dva pozměňovací návrhy.
Děkuji za návrh procedury. Má někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Není tomu tak. Já vás nejdřív všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zahájil jsem hlasování číslo 175 a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Děkuji vám. Procedura byla schválena. První pozměňovací návrh, pane zpravodaji?
Pozměňovací návrh A, tedy můj, a stanovisko výboru je doporučující.
Druhý návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ne, já o tom nechám hlasovat. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo Paní ministryně, máte slovo.
Hlavní připomínky poslanců se v rámci obecné rozpravy týkaly nesouhlasu s vypuštěním dobrovolné otázky ohledně náboženské víry. Návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po rozpravě přijal usnesení č. 177, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 622 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Stanovisko Ministerstva financí a Českého statistického úřadu k tomuto pozměňovacímu návrhu je neutrální. Český statistický úřad s věcnou podstatou tohoto návrhu souhlasí. Děkuji vám za pozornost. Jenom dodávám, že je tady přítomen předseda Českého statistického úřadu pan Rojíček.
Vítám tady mezi námi pana předsedu statistického úřadu a otevírám rozpravu. Ještě než dám slovo panu poslanci Baxovi, konstatuji došlou omluvu paní poslankyně Ivany Nevludové od 13.15 do konce jednacího dne a pana Mariana Bojka, také od 13.15 do konce jednacího dne.
A pan poslanec Foldyna, který se hlásil, to ruší. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Výzva paní Fialové si žádá odpověď, takže odpovím.
Paní poslankyně Richterová - v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím klid. Prosím, pokračujte.
A zase, jsou třeba...
Prosím, nepokřikujte! Paní poslankyně, já vám dám znovu čas, protože chápu, že tohle bylo těžké.
Ono to jde. A tady ty dobré cesty ale musíme šířit. Bez toho zase ta cesta vpřed bude těžko možná. A vím, že jsou na to různé už cestičky prošlapané. Ale bez toho, abychom jim napomohli více ze Sněmovny, tak na ně nebude v rozpočtu nikdy dost peněz. Ale přitom to je ta systémová změna. A tím třetím aspektem pak je, abychom opravdu hlavně prosím neházeli do jednoho pytle. Děkuju.
Pan poslanec Tomáš Kohoutek, poté pan poslanec Munzar s faktickými poznámkami.
Budu stručný. On jim někdo zakazuje do těch škol chodit? Máme speciální pedagogy. Máme slavnou inkluzi. Přece je jednoduché v patnácti, v šestnácti, pořiď si dítě, stát se o tebe postará. Protože mantra všeho je, že stát se musí postarat o matky samoživitelky. A říkáte, že spousta lidí nemá kompetence a nemůže práci sehnat. Projeďte si jakékoli online deníky. A v souvislosti s koronakrizí se všude píše: budou chybět tisíce zahraničních dělníků na polích v zemědělství.
Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Richterová. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky.
Opravdu naprosto stručně. A mně nepřijde, že to něčemu prospěje, když tady budeme jaksi házet obvinění. Akorát na jednotlivých školách na jednotlivých obcích. A nemají tu opravdu velkou systémovou podporu. Já vím, že to je pracné, že to bude trvat. A na tomhle ukazuji, že chceme-li se zaměřit na děti, a já chci, na ty mladé lidi, kteří z rodiny nemají ten základ, jaký bychom si přáli, tak potom musíme hledat pozitivní řešení a nejenom říkat: oni to dělají blbě. To ničemu nepomůže.
Pan poslanec Bělobrádek, poté se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Rais.
Na druhou stranu pokud chcete něco s tím udělat, tak si uvědomte, že také to má nějakou provázanost. Ano, jsou tam i generace, které nechodí do školy, nemají žádné školy. Když se narodíte jako Rom, tak máte poměrně malou šanci, že dokončíte střední školu, téměř nulovou vysokou školu, ta je mizivá, a podobně. To znamená, nelze odstraňovat pouze následek, ale i příčinu. A je to dlouhodobá věc. A v tomhle směru je potřeba skutečně nejenom bič, ale i cukr.
Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu.
Jedná se o Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 11. února na 40. schůzi Poslanecké sněmovny, obecná rozprava byla přerušena.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh byl podrobně konzultován na úrovni úřadu práce a sociálních odborů úřadu místní veřejné správy. Vychází čistě z praxe. A teď k samotnému obsahu návrhu naší novely. Jde také o osoby, které nejsou v evidenci úřadu práce, protože z ní byly vyloučeny pro neplnění či porušení některých povinností.
Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že je třeba vyplácet sociální dávky jen těm, kteří je opravdu potřebují. Těm, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou. A sociální systém by měl motivovat ty ostatní k hledání a udržení práce. Novela zákona o hmotné nouzi by tedy měla být začátek toho, jak navrátíme sociálním dávkám jejich správnou roli pro celou společnost i jednotlivce. O navrhovaných změnách, které by měly zamezit možnému zneužívání dávek, hovořila detailně poslankyně Lucie Šafránková. Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Děkuji za pozornost.
Tak nyní přečtu modifikaci omluvy.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Co naděláte, když v těch školách čekají asistenti, a ty děti tam prostě do té školy nepřijdou? A je tam celá řada dalších a dalších problémů. Já vás chci jenom poprosit, protože jsem v této věci interpeloval i paní ministryni a po mé interpelaci ta odpověď nebyla nijak výrazná - možná, že se něco chystá, něco ne - mi v podstatě off record řekla, že ten problém je takový, že si s tím v podstatě neví rady, a řekla, ať zkusíme něco navrhnout my. Nenavrhli jsme to my, navrhli to tady kolegové z SPD. Ale já sám se velmi přimlouvám, aby ten zákon putoval tím celým legislativním procesem a došel nějakému konci.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chápu tu motivaci toho návrhu. Nicméně ta situace, ve které byl předkládán, a situace současná - bavíme se o ekonomické situaci země - je výrazně jiná. Z toho důvodu navrhuji vrátit tento návrh k přepracování.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já jenom krátce na kolegu Ferjenčíka. A kde vidíte tedy problém? Já jsem to nějak moc nepochopil to vaše vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete mi tedy vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, že je tady snaha zastavit zneužívání dávek, a tím, že vy chcete, aby dávky dostávali lidé, kteří si je zaslouží? Já v tom žádný rozdíl nevidím.
Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.
Já se pokusím stručně odpovědět kolegovi, který se mě ptal, co mám na mysli. Mám na mysli to, že pan Rozvoral hovořil. To je v současné situaci, kdy je extrémně nízká nezaměstnanost a skutečně už vlastně o ty dávky vůbec žádá jenom malý podíl práceschopné populace. Ve chvíli, kdy se razantně rozšíří ten okruh lidí, co žádat bude, tak podle mého názoru ten okruh zneužívajících a ten podíl na celkovém počtu žadatelů razantně klesne, a já mám spíš obavu o to, abychom nevyloučili z pomoci lidi, kteří ji reálně potřebují.
Prosím, vaše dvě minuty. Prosím. Prosím, dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Závěrem se ještě jednou vraťme k soše maršála Koněva. Vítězná anabáze československých legionářů celou Sibiří jim do tohoto konceptu prostě nezapadá. Řádu bílého lva a Velkokříže Řádu bílého lva.
Děkuji.